Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já už jsem zde na toto téma vystupoval, vystupoval jsem i na půdě výboru. Rád bych upozornil na to, že tomu tak ve skutečnosti není. Nejdříve začnu tím pozitivním, co určitě je dobré, to znamená, že nějakým způsobem se reflektuje náročnost některých pracovních pozic, viz třídní učitel nebo uvádějící učitel.
Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany předkladatele a zpravodaje? Ne. Pane zpravodaji? Nikoliv. Paní poslankyně Berkovcová, připraví se pan poslanec Berki.
Děkuji. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacím návrhům číslo 1863 a 1864, které jsem řádně zdůvodnila v obecné rozpravě.
Pan poslanec Berki vystoupí, připraví se pan poslanec Kettner.
Podrobné zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.
Ano, děkuji.
Už tady bylo o školských pedagozích a školských logopedech řečeno hodně, takže myslím, že další vysvětlování není třeba. Děkuji.
Ano, děkuji, pane poslanče.
Děkuji.
Ano, děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Znovu se ptám na zájem o závěrečná slova.
To znamená, že i tady by mě zajímalo, jakým způsobem toto bude ošetřeno.
A já se rozloučím a předám řízení schůze, ale nejprve udělím slovo ještě paní poslankyni. Paní poslankyně, prosím.
Děkuju. Je pravda, že zákon pojem aprobace nezná, jenom pojem kvalifikace, nicméně s tímto pojmem pracuje Česká školní inspekce a její nejnovější analýzy ukazují, že děti nebo žáci učitelů, kteří jsou kvalifikovaní a aprobovaní, dosahují lepších vzdělávacích výsledků.
Hezké poledne, dámy a pánové. Děkuji za dodržení času paní poslankyni a pozvu k řečnickému pultíku k další faktické poznámce pana poslance Berkiho.
Protože tato obava tam byla, proto se zpřesnily ty paragrafy tak, aby bylo zřejmé, že nemůže docházet k řetězení. Je tam tedy podmínka, že to je souhrnně maximálně tři roky od prvního vstupu do té profese.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil, byť jako nepedagog, taky několik poznámek. Ale nechci srovnávat ta povolání, protože jsou od sebe opravdu odlišná. Dneska za tři roky bude ten člověk muset odejít a oni nám možná dojdou. Druhou mou myšlenkou je, že tady padlo vzdělávání.
Přibyly další faktické poznámky.
Takže to není úplně tak, že by si to ty školy dělaly volně.
Děkuji za dodržení času.
Tím, že jsem byla v oboru, tak jsem samozřejmě byla asi pro tu školu přínosem. Protože ten první rok, když tam začínáte, tak to opravdu není nic jednoduchého, než uděláte osnovy, než se do toho dostanete.
Děkuji za dodržení času. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Brož.
Dobrý den. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Brož jestli není, tak jeho faktická poznámka propadá, a poprosím paní poslankyni Zajíčkovou, připraví se paní poslankyně Válková.
Moc děkuju panu poslanci Raisovi, protože on to přesně tak řekl, že tato novela by nás měla spojovat, a já jsem to tak po celou dobu vnímala, že v rámci projednávání této novely nebyly nějaké zásadní rozpory.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Šimek.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Prvním důvodem je samozřejmě odbřemenění ředitelů škol a druhý důvod, který zde zmiňuji, je ten, že dneska úplatu stanovuje ředitel základní nebo mateřské školy, a tento návrh stanovuje, aby úplatu stanovoval zřizovatel.
Děkuji, pane poslanče.
Mnohé zde už bylo řečeno, takže se nechci úplně opakovat, ale znovu připomenu, že k návrhu novely byla formulována celá řada připomínek. Často se uvádí argument, že dobrý učitel nepotřebuje papír, nepotřebuje školu. Osobně musím přiznat, že v této otázce nemám úplně vyhraněné stanovisko. Uznání kvalifikace však není jediný kontroverzní bod novely. Nicméně práce speciálního pedagoga pro vady řeči je ve škole zcela potřebná a záslužná, ale není možné je nazývat logopedem, který už z podstaty pojmenování jasně deklaruje rezort působení, vzdělání a kompetence. Sociálním pedagogům by se dle mého mělo dostat minimálně stejné pozornosti jako navrhovaným školským logopedům. Škola potřebuje pracovníka, který bude koordinovat součinnost mezi školou, úřady, rodiči a nezáleží na tom, jestli ho budeme nazývat sociálním pedagogem, sociálním pracovníkem nebo sociálním koordinátorem. Ukotvení této pozice by zlepšilo postavení sociálních pedagogů, kteří pomáhají dětem vymanit se ze vzdělávacího neúspěchu, který často pramení z nechuti ke škole, z absence, nemotivujícího rodinného prostředí, kam třeba už třídní učitel svojí intervencí nedosáhne. Uvádějící učitel potom se věnuje začínajícími učiteli v jeho úvodním adaptačním období a začínající učitel dostává dva roky péče právě od zkušenějšího kolegy. Upřesnění v zákoně nevede k novému systému ohodnocování, jelikož třídní učitelé již jsou od roku 2021 odměňování zvláštním příplatkem. Je jen škoda, že se opět zapomíná na mateřské školy, kde by pozice třídního učitele rovněž měla své opodstatnění, stejně jako na základní nebo střední škole. I v mateřských školách učitelka vede administrativu spojenou s výkaznictvím ohledně dětí, jedná s rodiči - možná ještě více než na základních či středních školách - a příplatek za třídnictví by si tedy zcela jistě také zasloužili. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, paní poslankyně Mádlové.
Musím říct, že někdy jsem s nimi souhlasil, někdy to je, jak se lidově říká, slovo do pranice. Jak říkám, je to takové sporné, můžeme na to mít rozdílné názory. Náš názor je takový, že by se to rozvolňovat určitě nemělo. Nezapomeňme, že se jedná o regulované povolání, to znamená, my tam vyžadujeme vysokoškolské vzdělání. Nemusí to být v individuálních případech, ale myslím, že systémově je to špatně. Může se stát, že tak, jak to podáme, to fungovat nebude. Ty výhrady nejčastěji právě směřovaly na ty dvě oblasti, o kterých jsem mluvil.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi zareagovat velmi stručně na vystoupení pana kolegy Kettnera, vaším prostřednictvím. Není to pravda, to nikdo netvrdí, že ta shoda je stoprocentní. Jistě se tady najdou spolky, které mají dílčí pochybnosti o některých ustanoveních. Ty organizace, které jste tady vyjmenoval, skutečně některé věci z té novely komentují. Každá z těch organizací má nějaké dílčí připomínky.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Klíma. Prosím, vaše dvě minuty.
Také musím v krátkosti reagovat na vystoupení kolegy Kettnera. Souhlasím s ním, že pregraduální příprava učitelů by se měla zlepšit. Věřím, že fakulty a spolky, o kterých jste tady hovořil, na tom pracují, ale rozhodně nevyřeší situaci ředitele v ředitelně tento rok. To, co tady vlastně trošku kolega šíří, takovou nebezpečnou zkratku o tom, že se otevírá ta profese komukoliv, že ve školách bude moci učit kdokoliv, tomu nepodlehněme, není to pravda. My tomu dáváme jasná pravidla, zpřísňujeme to, nikoliv rozvolňujeme. Nikdo si nepřejeme, aby to tak bylo, ale konkrétní příklad z ředitelny. Děkuji za pozornost.
Klinický logoped, školský logoped, to nejsou dvě skupiny, které mají jít proti sobě, a ony proti sobě ani nejdou. Ale já jsem nechtěl vystupovat k tomu, prosím pěkně. Dovolím si jenom k tomu dvě poznámky.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Poprosím, aby se kolegové ztišili, uklidnili. Jednak mám informaci, že je dohoda předsedů poslaneckých klubů, že tento bod doprojednáme. Paní poslankyně, zatím pokračujte a pány předsedy prosím, aby si to vyjasnili.
Chci se vás tedy zeptat, zda takovýmto způsobem hodláte pokračovat, anebo kde hodláte, kromě toho, že ještě tedy dlužíme jako Česká republika nebo ručíme za dluhy Ukrajiny, protože to byl zase projekt za vašeho předsednictví, tak kde chcete tedy brát tady na ty věci peníze? Ožebračováním českých důchodců, anebo rodin s dětmi?
Další z přihlášených je pan poslanec Oldřich Černý. Poprosím paní poslankyni Balaštíkovou, aby se připravila.
Tato zóna je území v těsném okolí řek, kde voda při povodni proudí a je schopna ničit a odplavovat předměty. Pochopitelně se v této zóně nesmí téměř nic stavět a skladovat. V současné době se začíná realizovat vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se aktivní zóna záplavového území mnohonásobně rozšiřuje. V nově vymezené aktivní zóně se totiž octnou celé obce a části měst. Nebude možné si rozšířit stávající rodinné domy nebo si jen postavit plot, ani vysázet živý plot nebude možné. Dojde k naprostému znehodnocení všech nemovitostí v tomto území. Je také pochopitelné, že budou následovat stovky, možná tisíce žalob na stát. Rád bych tedy věděl, jestli se vláda tímto tématem byť i neformálně zabývala, pakliže ano, s jakým výsledkem.
Děkuji. Dovolte ještě, abych přečetl omluvy: paní poslankyně Potůčková po celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Richter celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, paní předsedkyně Schillerová od 14.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Tesařík od 16.30 z pracovních důvodů. A ještě dovolte, abych přečetl omluvy členů vlády, a to pana předsedy vlády po celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pana ministra Balaše rovněž po celý jednací den ze zdravotních důvodů, pana ministra Baxy od 17.30 z pracovních důvodů, pana ministra Beka po celý jednací den ze zdravotních důvodů, pana ministra Lipavského po celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pana ministra Rakušana rovněž po celý jednací den z rodinných důvodů, pana ministra Šalomouna po celý jednací den z osobních důvodů a pana ministra Síkely po celý jednací den z důvodu zahraniční cesty. Nyní tedy vyzývám paní poslankyni Marii Pošarovou, aby přednesla interpelaci na ministra dopravy pana Martina Kupku a zahájila tak blok odpovědí členů vlády.
Vážená paní poslankyně, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane předsedající, je součástí dokonce vládního usnesení úkol pro ministra dopravy a také ministra průmyslu a obchodu a ministra financí v tomto směru hledat vhodnou náhradu. Tedy přímočaře odpovídám, že jde zároveň o součást úkolu z jednání vlády ze začátku února a že podnikáme kroky opravdu k tomu, abychom zmapovali možnosti a určili vhodné lokality k náhradě takového letiště.
Já si myslím, že vláda se má chovat jako dobrý hospodář, a já to prostě z tohoto pohledu absolutně prostě nevidím.
Děkuji, pane ministře. A nyní se budeme věnovat interpelaci číslo 24, kterou opět bude podávat paní poslankyně Mádlová. Bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve věci Evropský prostor pro zdravotní data. Prosím, máte slovo.
Čili chtěla jsem se zeptat, jestli budete třeba nechávat zpracovávat v rámci GDPR nějakou DPIA, to znamená posouzení dopadů na ochranu citlivých údajů, a vůbec, co tedy v tomto kroku nyní podnikáte.
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času.
Dámy a pánové, a vaším prostřednictvím, paní poslankyně. A jsou země, které - typicky Finsko - tu debatu posunuly hodně daleko. European Health Data Space je nějaký plán společného úložiště dat, kdy zatím není přesně jasné, v jaké formě by ta data byla, jak by byla strukturována. Cokoliv, co se děje v českém zdravotním systému, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Problém je, že ta data musí být standardizovaná, musí být validovaná a musí být nějakým způsobem parametrizovaná a debatovaná. Pokud to bude mít cokoliv s komercí, bude to složitější.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Nevím, jestli jste tu směrnici četl, nebo nečetl. Já jsem ji četla i s jejími přílohami a nechala jsem si k tomu udělat i výklad odborníka na kybernetiku a GDPR. Ono to vůbec nebude tak jednoduché. Kéž by to bylo za deset let. Já to jenom přivítám, protože to bude zárukou toho, že se o tom bude skutečně pořádně diskutovat.
Děkuji. Prosím, pane ministře, máte zájem o odpověď?
Byť tedy po formální stránce je to vyřešené a v podstatě slib splněn, ten zákon byl hotový. Pokud nedopadne, tak se celý problém posune na vládu.
Mám nové brýle, multifokální...
Na druhé straně jsem si dobře vědoma toho, že někdo může vnímat tu mojI interpelaci, že je příliš konkrétní. Nicméně těch případů - já jsem si tenhle případ vybrala jako takový trochu exemplární, protože z hlediska doby je těžko vysvětlitelný - těch případů jsem měla v poslední době dost. Dvě minuty.
Já bych pouze chtěl uvést několik řekněme údajů i statistických na drobnou obhajobu toho, že skutečně v roce 2022 Ministerstvo vnitra bylo zavaleno asi rekordním počtem všech možných typů žádostí. Uvědomme si prosím, že tito pracovníci, pracovníci OAMPu, se intenzivně zabývali právě imigrační vlnou přicházející z Ukrajiny, ale nejenom to. To už se samozřejmě někde projeví. My jsme spát určitě nezačali a tu situaci jsme se pokoušeli řešit. Domnívám se, že právě poslední případy ukazují, že se nám to daří a že ty lhůty se skutečně ve většině případů daří dodržovat lépe, než tomu bylo v loňském roce, v roce 2022, který ale, jak všichni chápeme, i situací ruské agrese vůči Ukrajině byl enormní a pro Ministerstvo vnitra jako celek, především pro veškeré azylové a pobytové agendy zcela extrémně. Samozřejmě přemýšlíme o trvalém personálním posílení kapacit. Ta současná, jak jsem řekl, je enormně náročná pro všechny zaměstnance, pro ty na tomto oddělení obzvláště. Nicméně podle mých informací by mělo být usnesení danému žadateli doručeno v řádu několika dnů.
Poprosil bych dalšího interpelujícího a to je paní poslankyně Štefanová, která bude interpelovat pana vicepremiéra Válka.
Vážený pane ministře, můj dotaz bude velice krátký. Tak takto za mě jenom ten krátký dotaz.
Dámy a pánové, vaším prostřednictvím, paní poslankyně, ani nevíte, jak jsem rád, že zrovna vám mohu dobře a pozitivně odpovědět. Dneska jednala pracovní skupina pro zajištění dostupnosti léčiv pod vedením náměstka Dvořáčka. Byla řešena i otázka dostupnosti antihistaminik.
Stejně jako je tady druhá problematická věc u výživného, není pravidelně valorizováno. Takže i toto je jedna z priorit pro letošní rok v rámci složitostí, které máme i v návaznosti třeba právě na otázku důchodů, je pro mě zvýšení rodičáků důležité prioritní téma. Ta se také promítá do ekonomické situace našich rodin. Takže to jsou dvě důležité priority, u kterých povedu jednání a budu chtít, abychom ji dokázali zvýšit. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi a paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku? Pan ministr vám odpoví. Prosím, máte slovo.
To bude platit i u nás.
Než přistoupíme k projednání další interpelace, přečtu omluvy. A nyní bychom přistoupili k projednání interpelace číslo 14 - pan poslanec Richard Brabec bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci DPF filtru. Prosím, máte slovo.
Ještě se svými kolegy jsme na Ministerstvu životního prostředí před několika lety a společně s Ministerstvem dopravy zahájili myslím, že velmi zajímavé a užitečné aktivity, které směřovaly ke snižování emisí z dopravy, především tedy dopravy osobní. Tohleto se bohužel dělo dlouhodobě, bylo to velmi málo kontrolované a díky naší aktivitě společně s Ministerstvem dopravy se třeba zakoupila mobilní měřicí jednotka. Začala myslím celá řada věcí, které zpřísňovaly kontroly těch vozidel a proběhlo i několik pilotních projektů.
Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.
Tedy máme tady dostatek preparátů z různých kategorií. Nebyl také identifikován žádný aktuální problém v této skupině, a to ani ze strany Lékárnické komory. Faktem je, že nad rámec toho lze uvést, že sice u některých léčivých přípravků bylo nahlášeno přerušení dodávky, ale je to vždycky jeden přípravek z té kategorie a má nějakou náhradní variantu. Nejčastěji se jedná o problémy výrobní a jsou to třeba přípravky Dithiaden nebo Ketotifen. Jedná se však o látky buď obsoletní při léčbě alergie, nebo látky, které mají náhradu. Typickým příkladem může být Dithiaden, který se používá jako tableta perorálně jako premedikace před aplikací kontrastními látkami, což je dneska mimo standardy vyšetření, není to doporučováno radiologickou společností, není to doporučováno evropskou společností urologickou, která má v gesci kontrastní látky. Je to nesmysl. Je to v rozporu s doporučením odborné společnosti české, evropské a v rozporu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví. Klasickým příkladem může být Loratadin, kde je výpadek jednoho z antihistaminik, ale máme jiné, které mají tuto účinnou látku. Vždycky tedy bude nějaký ten preparát z té kategorie.
Děkuji, pane vicepremiére. Je zájem ještě o doplňující otázku?
To je pro mě velmi důležitá informace právě proto, že sezona nárůstu potřeby antihistaminik a antialergik se velmi blíží.
A nyní poprosím pana poslance Kotta, který má interpelaci na paní ministryni Helenu Langšádlovou. Máte slovo.
A tohleto vše mění tvář českého zemědělství a venkova ve vztahu k používaným postupům. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji za slovo. Stejně tak některé ústavy Akademie věd jako Ústav experimentální botaniky mají velké průlomové poznatky, které se i prakticky využívají a transferují do oblasti zemědělství. Takže opravdu to, jaká bude úroveň výzkumu v oblasti zemědělství, není možné se upřít pouze na tyto vámi zmiňované výzkumné organizace. Pro doplnění je potřeba říci, že tyto výzkumné organizace mají jak institucionální, tak účelovou podporu.